V tuto chvíli tedy můžeme přistoupit k závěrečným slovům. Závěrečné slovo pana poslance Blažka jako předsedy vyšetřovací komise.
Říkám své oblíbené - jak je důležité míti Filipa.
Můžeme tedy přikročit k rozpravě podrobné. Hlásí se předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Prosím, pane předsedo, máte slovo v podrobné rozpravě.
Jak jsem avizoval, tak v podrobné rozpravě navrhuji usnesení: Poslanecká sněmovna žádá - vyzývá.
Děkuji. Nyní tedy vyzvu pana poslance Pavla Blažka, aby přednesl návrh usnesení, který připravila vyšetřovací komise.
Děkuji.
Ano, děkuji.
Tolik text doprovodného usnesení, víceméně to usnesení nemění žádný zákon, pouze vyzývá ministra spravedlnosti, aby metodicky upravil, jak se bude s odposlechy zacházet a analyzovat.
Děkuji.
Ty odposlechy dělá policie a dozoruje to státní zástupce. To se domnívám, ale to je jeho věc.
Já v této chvíli tento problém vnímám, domnívám se, že nějakým způsobem se zlepší.
Já vám děkuji, pane ministře. Ptám se pana poslance, zda položí doplňující otázku.
Pane ministře, děkuji za tu odpověď. Já se domnívám, že by bylo lepší řešení, kdyby třeba pojišťovny přímo financovaly lékaře pracující v atestační přípravě než systém rezidenčních míst.
Děkuji za dodržení limitu. Bude pan ministr reagovat?
Vážený pane poslanče, určitě s vámi souhlasím. Prostě pojišťovna má za úkol zajistit péči v daném regionu, takže ať se nějakým způsobem snaží, ať nějakým způsobem pracuje s tím, co má.
Jako 20. v pořadí byl vylosován se svou interpelací pan poslanec Jiří Zlatuška. Nicméně nevidím jej v sále, tudíž jeho interpelace nemůže být přednesena. Jako 22. byla vylosována paní poslankyně Marie Pěnčíková, která taktéž stáhla svou interpelaci. Jako 23. byl vylosován pan poslanec Antonín Seďa, který u mne osobně stáhl svou interpelaci. Jako 24. byla vylosována paní poslankyně Věra Kovářová, které tímto dávám slovo. Jako 26. byla vylosována paní poslankyně Věra Kovářová, která v tuto chvíli není přítomna v sále, tedy její interpelace propadá. Nyní budeme pokračovat přerušeným bodem, který se nazývá Budeme pokračovat ve všeobecné rozpravě, která byla přerušena před polední přestávkou, a ze stenozáznamu konstatuji, že bychom měli pokračovat faktickými poznámkami pana poslance Martina Lanka a Františka Adámka a pak řádně přihlášeným poslancem panem Danielem Kortem, kteří se tímto představí. Pane poslanče, máte prostor k vaší faktické poznámce.
Přeji hezké odpoledne. Ono je poměrně složité navazovat faktickou poznámkou na debatu, která proběhla už před pár hodinami. Byla to slova pana ministra Chvojky, který tady momentálně bohužel není, kdy obvinil kolegu Chalupu z argumentačního faulu. Já mám potřebu se pana kolegy Chalupy v tomto ohledu trochu zastat, doufám, že to nebude bráno jako polibek smrti. Ale ono skutečně, jestliže v té závěrečné zprávě je napsáno, že se nepodařilo prokázat něco, tak to skutečně neznamená, že se ta věc nestala. To není žádný argumentační faul, to je prostě fakt. Prostě ta reorganizace proběhla a nejspíš se všichni tady shodujeme, a je to vlastně obsaženo i v té závěrečné zprávě, že tam byly okolnosti, které mírně řečeno mohly být považovány za poněkud nestandardní. Pokud to není podloženo fakty, není to dokázáno, podloženo důkazy, tak my si nemůžeme dovolit obvinit nějakého člověka z toho, že udělal něco protiprávního nebo udělal něco, co zkrátka udělat neměl, pokud to nejsme schopni doložit. A ani jedna strana toho sporu tam ty důkazy bohužel nepřednesla.
Problém je v tom, že předmětem činnosti téhle komise není náprava celého světa a všeho špatného, co bylo v policii za posledních nevím kolik let. Nebylo možné, abychom se zabývali úplně vším, co je v policii dobře nebo špatně. Od toho ten orgán za prvé nebyl zřízen a za druhé to není v lidských silách. Takže ano, to jméno tam padalo. Nepadalo tam zrovna pozitivně, to je pravda.
Promiňte, já bych si samostatně neodvážil reagovat na paní poslankyni Lorencovou. Řekl to i pan poslanec Chalupa. Tak toho chápu. Ono se to neprokázalo, ale to ještě neznamená, že se to nestalo. Tak my dál budeme žít v tom, že se to stalo. Já dám nějaký příklad. Snad se neurazí kolega Faltýnek. Je to statečný člověk, tak já dám schválně nějaký absurdní příklad. Budu logicky žádán, abych prostě tohle tvrzení prokázal, zvlášť když jsem o něj opřel politickou volební kampaň. A budu to tvrdit dál. To, že to nemohu prokázat, to ještě neznamená, že se to nestalo. Moc vás prosím, vzpamatujte se. Jestliže byl někdo osočen, a pokud tedy byl policejní prezident osočen z nějakého nečestného jednání a ministr vnitra byl osočen, tak buď je prokázáno, že se něco takového stalo, anebo se to nestalo. Já prostě protestuji proti tomuhle způsobu argumentace. Kdybychom ho přijali, tak nežijeme v civilizovaném a právním státě.
Děkuji panu předsedovi. Čtyři faktické poznámky. Pan poslanec Chalupa, pan poslanec Blažek, pan poslanec Hájek, pan poslanec Komárek.
Děkuji za slovo. Ta zpráva je naprosto jasná. Stačí ji položit na stůl a nechat ji tam. Tady je nějaká interpretace a my jsme s tím nezačali. já nevím, to je filozofická asi debata. Že neproběhly v pořádku. Jako člen vyšetřovací komise to nemůžu udělat, protože tam mám jiné mantinely a musím se chovat jako člen vyšetřovací komise, který říká, toto jsem ověřil, a toto jsem neověřil. Ale jako politik, který toto ví a který se vyslechl spoustu věcí, tak tvrdím, že ta reorganizace neproběhla tak, jak měla a byla ale zneužita jinou politickou stranou k tomu, aby se zabránilo některým věcem. A to klidně můžu říkat. A to, co se neprokáže, protože na to nemám důkazy... Ale co jsme měli k dispozici? My jsme pracovali s tím, co máme. To jste tedy na omylu. A já jako politik říkám, že to, co se stalo, bylo špatně.
S faktickou poznámkou pan poslanec Blažek.
Ona se netýká Sněmovny. To jméno pana Pospíška souvisí se zatčením. V jeho kanceláři byl někdo zatčený, nějaký policista.
Pan poslanec Hájek a jeho faktická poznámka.
Druhý svědek přijde, že ano, vrávorá, ale to má určitě z toho, že je přepracovaný. Druhý přijde: ano, to je přirozené, on má strašně rád švestkový kompot. Takže komise potom na závěr řekne: Bohužel, my jsme neměli možnost dát panu Kalouskovi fouknout, protože takový mandát naše komise neměla.
Já už se tady cítím jako bývalý humorista úplně doma. Dál už pokračovat nemusel. Absurdní příklad uvedl.
Děkuji.
Dobrý večer nebo podvečer, pane místopředsedo. Mně to tedy směšné ani humoristické nepřipadá dneska. Já to vidím. Někoho to baví, někdo si z toho dělá legraci. Já bych chtěl připomenout jenom pár věcí a chci mluvit konkrétně. A nebudu tady filozofovat, protože jsem viděl pana místopředsedu jako právníka, jak reagoval, a víc právníků, jak reagoval, když někdo popisuje, jestli byl skutek prokázán, nebo nebyl.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji.
Má pravdu, že jsou určité věci, které by se měly řešit i na úseku Ministerstva vnitra, a to jsou minimálně dvě. Výklad nadřízenost, podřízenost, ale v těch zákonech to je.
Já nebudu vůbec hovořit dlouho, ale vážení kolegové a kolegyně. To ostatní, co je, to je naprosto zbytečná řeč.
Děkuji. A nyní řádně přihlášený pan poslanec Matěj Fichtner.
Já jsem té široké debaty využil k detailnímu nastudování té zprávy. Chtěl bych pokud možno od pana předsedy Blažka vysvětlit některé věci. Údaje o směru komunikace chybně vyhodnotil příslušník GIBS zpracovatel spisu Milan Vaculík. Sám to také před vyšetřovací komisí uznal. Na základě podkladů, které má vyšetřovací komise k dispozici, nelze prokázat, že by jednal úmyslně, nelze však vyloučit, že jednal z nedbalosti, a proto komise rozhodla podat trestní oznámení. Navíc minimálně neopatrným přístupem umožnilo, aby se chybné usnesení a jeho další interpretace staly součástí veřejného prostoru. To usnesení je k dispozici na webu Národního fondu proti korupci. To znamená, sám ten vyšetřovatel GIBS uvádí v tom svém dokumentu, že ta zpráva byla odeslána z mobilu Davida Tesaříka, nikoliv na ten mobil. To je první věc. A druhá věc, kterou tedy absolutně nechápu, je to, proč komise podává trestní oznámení na toho vyšetřovatele. I kdyby to tak bylo, zaprvé to podle mě tak není, ale i kdyby to tak bylo, že v tom usnesení o odložení věci uvádí ty údaje chybně, tak mi prosím vás vysvětlete, jak spáchal trestný čin tím, že se někde překoukl a napsal tam něco jiného? Jak se stal ten trestný čin? To je sice hezké, ale ta zpráva je poněkud nevyvážená, protože také obsahuje následující text: Vzhledem k charakteru činnosti obou slučovaných útvarů a s přihlédnutím k osobám a k prostředí, které bylo organizační změnou dotčeno, lze konstatovat, že se nejednalo o změnu nevýznamnou. Myšleno tedy ta reorganizace. Její příprava byla ze strany Zdeňka Laubeho a Tomáše Tuhého značně podceněna a byla nedostatečně projednána s dotčenými subjekty.
To se omlouvám, můžete rozdělit to hlasování, ale o tom, jestli ty body přijme, nebo nepřijme, rozhodne Poslanecká sněmovna většinovým hlasováním.
Dobře, děkuji.
Pan poslanec Ondráček a jeho faktická poznámka.
Ačkoliv vládní krizi vyvolali sami někteří členové vlády, ani jeden z nich nepodal návrh na usnesení vlády, jež by regulovalo ministra vnitra ve věci změny útvarů policie s celostátní působností. Vláda tak žádné usnesení tohoto typu nepřijala a ani se jím nezabývala. Některé informace byly veřejně komentovány nebo prezentovány zejména Jiřím Komárkem, Pavlem Komárem, Robertem Šlachtou a Ivo Ištvanem. Tento stav je v rozporu se zásadami trestního řízení, jako je zásada zdrženlivosti, zásada neveřejnosti přípravného řízení a zásada presumpce neviny. Ze strany státních zástupců je jako jeden z nejdůležitějších argumentů proti slučování útvarů prezentována obava z koncentrace informací v rámci jednoho útvaru a jejich možného úniku k neoprávněným osobám. Aby byl naplněn účel trestního řízení, je nutná bezproblémová spolupráce policistů se státními zástupci a policistů mezi sebou. Vyšetřovací komise v průběhu své činnosti přijala celkem 46 usnesení, z nichž pro účely závěrečné zprávy byla ta nejpodstatnější: Komisi nebyly předloženy přímé důkazy potvrzující jeho mediální vyjádření vůči konkrétním osobám a institucím. Komise se ohrazuje vůči tvrzením, že zdroj informací uváděný v některých sdělovacích prostředcích pochází z prostředí komise. Dne 30. ledna tohoto roku přijala komise také následující usnesení, včetně jejich odůvodnění. I tato usnesení, přijatá na závěr činnosti komise, je třeba chápat jako nedílnou součást výsledku jejího šetření.
Děkuji panu předsedovi za předloženou závěrečnou zprávu. Nyní prosím zpravodaje vyšetřovací komise pana poslance Martina Lanka, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Já si dovolím jenom velice stručné shrnutí. My jsme v rámci vyšetřování vyslechli celkem 21 svědků a jenom jejich výpovědi zabraly 64 hodin. Závěrečná zpráva se dá shrnout ve stručnosti asi takto. Organizační změna je plně v kompetenci policejního prezidenta a ministra vnitra. Je ale potřeba dodat, že tyto spekulace zůstaly jen v rovině spekulací a tvrzení proti tvrzení. Přesvědčivé a jasné důkazy na podporu těchto spekulací nedokázala předložit ani jedna strana sporu. Jak bude fungovat policie pod novou střechou, nicméně alespoň pro mě osobně stále zůstává s otazníkem. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji.
A samozřejmě nemohu vynechat vzácné rozhovory dvou účastníků z Václavského náměstí v roce 1989, a to jsou rozhovory pana kolegy Ondráčka s panem poslancem Kortem.
Děkuji panu předsedovi panu poslanci Blažkovi. A nyní na základě dohody předsedů poslaneckých klubů přerušuji jednání Poslanecké sněmovny pro poradu jednotlivých poslaneckých klubů.
Uvědomme si prosím, že lid obecný nikterak nerozlišuje mezi svědeckou výpovědí, výslechem podezřelého, výslechem obviněného. Komise si nechala zpracovat posudek na postup státního zástupce Bodláka od renomovaného advokáta, který konstatuje, že postup dotyčného státního zástupce byl procesně vadný, a tudíž nezákonný. Dámy a pánové, to je tedy zatroleně závažné zjištění. Státní zástupce, který má dohlížet nad zákonností postupů orgánů činných v trestním řízení, sám jedná nezákonně? Kupodivu opět ono usnesení o odložení s oním chybným závěrem uniklo do médií. Zejména zcela nezávislé Babišovy Lidové noviny se této kauze věnovaly celé léto. Já jsem se musel velmi smát, když jsem ve čtvrtek 18. srpna šel na jednání komise a na klubu jsem listoval novinami a tam byla dvoustránková reportáž o tom, jak policejní prezident varoval a jak je policejní prezident křivý. A já jsem věděl, že v jednu hodinu sdělím kolegům, že to je jinak, neboť já na rozdíl od pana Vaculíka jsem si ten znalecký posudek přečetl. Třešničkou na dortu pak je, když dotyčný Vaculík při svědecké výpovědi omlouval tuto chybu svou nezkušeností, neboť jest vyšetřovatelem teprve sedm let. Nakonec byl celek publikován na webu Nadačního fondu proti korupci. Co je informační embargo, o tom budu mluvit po chvíli. Ten příběh se odehrával takto. Já tedy nevím nic o oběhu spisů na olomouckém státním zastupitelství, ale předpokládá se, že v úřadu spisy obíhají vertikálně a nikoliv horizontálně. Druhý značně nestandardní krok byl, že pan Šereda nechal toto usnesení opsat třemi sekretářkami, aby žádná neznala celek. Tuto skutečnost neuměl dostatečně vysvětlit. Uváděl, že to bylo za účelem anonymizace, ke které však nedošlo. Nakonec se rozhodli to tomu tazateli nevydat. Podstatné však je, že pan Komárek měl k dispozici toto opsané usnesení v období mezi 10. a 20. červnem. Nevíme jak dlouho, nevíme v jakém režimu, jestli u pana Šeredy v kanceláři, jestli to měl doma. Podstatné je, že 20. června vystoupil pan Komárek v České televizi, kde mu prostor poskytl Babišův mediální agent Jiří Hynek, s obviněním policejního prezidenta z brutálního úniku informací. Tento výraz je samozřejmě tak atraktivní mediálně, že se okamžitě ujal. Když jsem mu přeložil, že to je tedy surový únik informací, a žádal jsem ho, aby tento pojem vysvětlil, tak toho taky nebyl schopen. Nicméně podstatné je, že tuto informaci nemohl čerpat z žádného jiného zdroje než z onoho opsaného usnesení.
To byla taková doba, kdy běžela spousta fám. Když tam byl pan Šlachta, tak to bylo na můj návrh, tak tam v podstatě jsem řekl: a teď si, pane plukovníku, rozebereme fámy, které se odehrávají. Sám jsem položil asi tři fámy, které jsem věděl. To znamená, pokud stále věříte tomu, že tehdy se něco konkrétního připravovalo, tak přímo plukovník Šlachta, a nejenom on, ale hlavně plukovník Šlachta nám sdělil, že nic takového se nechystalo.
Děkuji.
Možná by nám mohl povyprávět, co řešili se Standou Grossem. Já jsem s ním vždycky řešil politiku jako s ostatními kolegy ze sociální demokracie. On se pouze odvolával na tisk, na jeho tisk, na média, ale žádné důkazy pro svá tvrzení, že reforma byla zmanipulovaná, že byla účelová, nedoložil.
Pan místopředseda Bartošek a jeho faktická poznámka.
Pane ministře, já bych rád, abyste vyšetřovací komisi nenazýval šaškárnou. Já to beru jako pohrdání prací poslanců a nelíbí se mi to a chci, abyste to věděl. Tomu rozumím. Ale jestliže vyšetřujete, tak potřebujete buď vyvrátit, nebo potvrdit některé teorie, nějaké hypotézy. My jsme ten názor neměli. My jsme skutečně férově všechny vyslechli. Když bylo potřeba upřesnit, tak jsme pozvali další svědky, protože my jsme tu odpověď hledali. Možná že vaše hnutí funguje jinak nebo vy fungujete jinak a víte, jaká je pravda. Ale tahle komise si vzala za úkol, že bude hledat, jak to skutečně proběhlo.
Děkuji za slovo, dámy a pánové. Já bych chtěl reagovat na pana kolegu Kalouska. On nás vede k věcné debatě o zprávě vyšetřovací komise, ale žádná věcná debata tady neběží. Tady jsme svědky toho, že sociální demokracie vnucuje svůj ideologický výklad národu v přesvědčení, že dělá volební kampaň zadarmo. nevím - já to svým způsobem tuším.
No nebude to lehké navázat na tuhle diskusi. To není zřejmé ani z odůvodnění uvedeného v závěrečné zprávě. Vláda České republiky má ve sdílené kompetenci s ministrem spravedlnosti jako výlučným navrhovatelem pouze jmenování a odvolávání nejvyššího státního zástupce. Není tak zřejmé, co by mělo být výsledkem činnosti či opatřením, které by měla vláda přijmout. Pro odvolání náměstků vrchních státních zástupců je potřeba návrhu příslušného vrchního státního zástupce vždy.